To je vše.
Já jenom upozorňuji na to, že ti lidé to dělají zadarmo. Oni za to nejsou placeni. Oni mají samozřejmě problém najít peníze na to, aby třeba zaplatili účetní, když už mají nějaké větší finanční výdaje. Neotravujte zbytečně lidi, kteří dělají ve svých obcích a městech spoustu dobré užitečné práce, ať už jsou to hasiči, nebo jsou to lidé, kteří se starají o děti ve sportu, volný čas dětí a mládeže, nebo dělají spolkový život, jako třeba zahrádkáři, včelaři a další. Nechte ty lidi na pokoji! Spíš jim podejme pomocnou ruku a neotravujme je s nějakou další byrokracií. A pro nic takového já tedy nikdy hlasovat nebudu.
Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Paní a pánové, já chci poprosit, neberme si do úst chovatele, zahrádkáře, včelaře, myslivce, rybáře. Neberme si je do úst, když se nám to hodí! A kdo jej schválil? Kdo pro něj hlasoval? Kdo pro to hlasoval? Kdo to přinesl? Prosím pěkně, ten registr smluv, o kterém je tady řeč. Já si myslím, že to tady znělo vícekrát. Nechte být včelaře a zahrádkáře.
Děkuji panu poslanci Pavlu Kováčikovi. A já se hlásím se svým závěrečným vystoupením k této interpelaci.
Tady je třeba mluvit o Open Fund Society.
Potom pan poslanec Klán.
Tak jsem se přece jen dočkal, ale budu se snažit, aby ještě došlo i na závěrečné slovo pana Filipa. To, co jsme viděli nebo slyšeli v odpovědi pana premiéra. Pane premiére, nezlobte se, tam bylo velmi málo. To, co už říkala kolegyně Aulická odpovědí na to, na co jsme tady se tázali nebo na co byl původní dotaz. Opravdu velmi široký záběr. Ono už se to nějak rozjede a utečeme od tématu. Na petičním výboru ten důvod, proč jsme neschválili rozpočet kapitola Úřadu vlády, to byly opravdu neziskové organizace. Nejde o to, že se vynakládají peníze, že se možná hypoteticky zdokladuje, že ty peníze byly vydány, ale efektivita. To je to, co mě vždycky trápilo. To, co já jsem se ptal zástupce Úřadu vlády, když jsme schvalovali tu kapitolu. Integrace nepřizpůsobivých občanů. Kolik se na to vydalo milionů? A jaký je výsledek? Je to ani nezajímá. Je jenom zajímá to, že ty peníze jdou, že tu činnost vykazujeme. Ona se jakoby dělá, ale jestli to má efekt, jestli to má nějaký smysl, to už je úplně nepodstatné. Matka a dítě v Čadu, sucho v Etiopii. Já s tím naprosto souhlasím. Přispělo to k tomu, že se snížila migrace? Mělo to nějaký efekt? Já si myslím, že velmi malý. Že ty peníze se někde... Kolik z těch vynakládaných částek skutečně doputovalo tam, kam mělo? Jedna? Nebyla to náhodou taková soukromá cestovka? Já nevím. Já mám vážné pochybnosti, že ano. Když jste tady řekl, že náš zdravotní systém plně hradí veškeré výdaje. No promiňte, to je absolutní blbost. Přece víme, kolik doplácíme z vlastního. Proč se sbírají ta víčka? Proč jsou různé sbírky, kdy matka brečí, že jí naše zdravotnické zařízení, náš zdravotnický systém neudělá operaci, kterou by dítě potřebovalo? Prosí, brečí. Dělají se sbírky, aby mohla být udělána operace v zahraničí. To máme jasné, hmatatelné důkazy, že toto nefunguje. Proč se tedy dělají ty sbírky?
Děkuji paní místopředsedkyni. Ještě omluvenky. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Já už budu kratší, než paní kolegyně Černochová. Ten tady bývá téměř vždy, stejně tak jako pan ministr Pelikán. Dalo se to udělat i otázkou a dotazem na interpelacích. Bohužel to nejde, tak paní kolegyně se snažila navrhnout informaci velmi krátkou, myslím, že jednoduchou, a mohlo se jít dál. Pan předseda Sklenák se tady celou dobu vesele baví, přijde na mikrofon a řekne - vetujeme. Já nevím, jakým způsobem tam bude Česká republika vystupovat, je to tajné hlasování, kdo, jak pro co hlasoval, ale mohli jsme mít alespoň informaci. A pak je komise, která je pod OSD, která by měla zaštiťovat lidská práva, a najednou je tam členská země, která opravdu má právo šaría jako výsostné právo. A tím se nechci montovat do jejich systému a politiky, je to jejich věc. Ale z našeho pohledu v rámci nějakých evropských hodnot je to prostě neslučitelné právo, protože toto právo má určité body, které s těmi našimi hodnotami značně kolidují. Ale připojujeme se a apelujeme na to, aby na té další schůzi k něčemu podobnému došlo. A opravdu nerozumím tomu, z jakého důvodu jsou takovéto návrhy vetovány. Projednává se tady spousta daleko méně závažných věcí a ty se nevetují. Toto se vetovalo. Pan předseda Sklenák asi považuje toto téma za hloupost a nechce mít žádné informace k tomuto tématu.
Pane předsedo, nebuďte defétista. Třeba se tak stane. Děkuji panu předsedovi Černochovi. Dalším řádně přihlášeným je pan předseda poslaneckého klubu TOP 09 Michal Kučera.
Dobrý den, dámy a pánové, vážený pane předsedající. Toto je přesně stav, do kterého Sněmovnu dostala vládní koalice hnutí ANO, ČSSD a lidovců. Teď se k tomu přidali další. Tam jsme dospěli s parlamentní demokracií pod vedením ČSSD, hnutí ANO a strany lidové.
Děkuji. A omlouvám se panu poslanci Gabalovi, protože jsme mezi body a mohou vystupovat jenom ti, kteří mají přednostní právo. Jestli se nikdo takový další nehlásí, tak se budeme věnovat bodu
Kontrolní výbor v něm doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby přijala následující usnesení: Poslanecká sněmovna:
Další vystupující v rozpravě je pan poslanec Klaška, který je připraven, očekával vystoupení.
Dovolte mi, abych se také vyjádřil k projednávané novele insolvenčního zákona. Řešíme tady vlastně problém dlužníků a věřitelů, řeší se už celé toto volební období a minimálně do něho spadají dva zákony. Návrh novely insolvenčního zákona byl připraven Ministerstvem spravedlnosti a bohužel neprošel řádným projednáním v Legislativní radě vlády. Vláda o něm hlasovala pouze na základě stanoviska předsedy Legislativní rady vlády. Deklarovaným cílem je tedy poskytnout dlužníkům legální druhou šanci a dosáhnout návratu ekonomicky vyloučených osob do legálního aktivního ekonomického života. Návrh však neřeší situaci deklarované části dlužníků, ale přichází s plošným řešením, které se týká všech lidí v exekučním řízení, tedy i těch, kteří zvládají své dluhy platit, a má navíc retroaktivní charakter. Navrhuje se zde, že i při nulovém splacení dluhů lze dosáhnout úplného oddlužení. Dluhy se skutečně platit mají. Děkuji za pozornost.
Děkuji, pane místopředsedo. A vězte, že jich proběhlo hodně. Města a obce České republiky a jimi zřizované či zakládané právnické osoby, zejména dopravní podniky, či správci bytového fondu patří mezi významnou skupinu věřitelů, přičemž celá řada pohledávek vzniká obcím za poskytování veřejných služeb. Obce na rozdíl například od poskytovatelů spotřebitelských úvěrů se tak do postavení věřitelů často dostávají nedobrovolně.
Pokud diskutujete jiné téma, než je vládní návrh zákona o insolvencích, prosím v předsálí.
Z tohoto důvodu Svaz měst a obcí požaduje tuto část RIA přepracovat a doplnit spolu s uvedením dopadů, které bude mít novela na veřejné rozpočty obcí a jimi zřizovaných či zakládaných právnických osob. Tuto připomínku považuje Svaz měst a obcí za připomínku zásadní. Předkladatel rovněž neuvádí žádná podrobnější statistická data, jako je například počet návrhů na oddlužení, schválených návrhů na oddlužení a tak dále pro jednotlivé roky řekněme za posledních pět, šest let. Rovněž se neuvádí počet osob, které jsou aktuálně v oddlužení a procentuální úspěšnost oddlužení. Neuvádí se průměrná doba celého procesu schvalování oddlužení ze strany soudů. Neuvádí se náklady státu na vedení, rozhodování a dozor soudní agendy oddlužení. Svaz měst a obcí požaduje podrobnější analýzu a doplnění dat, aby bylo možno hodnotit dopady zaváděných opatření. Tato připomínka je pro Svaz měst a obcí zásadní.
Dámy a pánové, více než půl milionu lidí je v takové situaci, že na dnešní parametry oddlužení nedosáhne, a pokud jim nepomůžeme tím, co tu předkládám, tak jsou odsouzeni k tomu, že oni a jejich rodiny zbytek života budou žít mimo oficiální ekonomiku. Proto se domnívám, že je nezbytné tento návrh podpořit, a vzhledem k tomu, že návrh není technicky nějak složitý, byť je nepochybně závažný, zároveň oznamuji, že budu navrhovat zkrácení lhůty k projednání ve výborech na 40 dnů.
Přibližně 2 % dlužníků, u nichž dochází k exekučnímu vymáhání, je schopno poskytovat měsíčně věřitelům v uložené výši. Přibližně 7 % dlužníků dosáhne ukončení exekuce vedené proti nim. Z tohoto pohledu by návrh zákona mohl být určitým řešením. Avšak jsou tady některá místa, která budou zajisté předmětem diskuze.
Otevírám obecnou rozpravu, do které se jako první s přednostním právem přihlásil pan místopředseda Vojtěch Filip. Poté pan poslanec Martin Plíšek.
Život je trochu složitější. Já řeknu jeden konkrétní příklad, který dokládá to, jakým způsobem je možné rychleji řešit insolvenci, ale i samotná řešení, která jsou mezi věřiteli a dlužníky. To se dá řešit.
Ale já trošku vůbec zpochybňuji, jestli je to v tomto případě účelné. Jedním z motivů pro zavedení 0 % hranice oddlužení je pomoc ve vyloučených lokalitách. Je to tedy komplex celé řady problémů, nepochybně opatření ve vztahu k finanční gramotnosti obyvatelstva. Co je důležité, s novelou nesouhlasil Nejvyšší soud České republiky a předsedové krajských soudů České republiky, kteří říkají: Chápeme, že vláda má nějaký politický záměr, nicméně přesahuje to možnosti soudů. Tady vidíme zase nový trend, který je u této vlády častý, zvyšování zátěže na nejrůznější subjekty, ať už občany, podnikatele, firmy, v tomto případě soudy. S novelou nesouhlasí ani Hospodářská komora, ani Svaz průmyslu, dokonce ani další ekonomické a hospodářské subjekty. To, jakým způsobem byla tato novela projednávána v Legislativní radě vlády, to už je samostatná kapitola. Já pamatuji doby, kdy bez projednání zásadních zákonů a zásadních novel zákonů v Legislativní radě vlády nemohl návrh zákona odejít na vládu ke schválení. Sešli se dva páni ministři, pan ministr Pelikán, pan ministr Chvojka; pan ministr Pelikán mu zřejmě řekl - no já nevím, jak v té Legislativní radě na tom plénu by tato novela dopadla, moc se tím nezdržujme a prosím, udělejte stanovisko předsedy Legislativní rady vlády. Pan ministr, předseda Legislativní rady vlády vyhověl a máme tady stanovisko předsedy Legislativní rady vlády. Není možné tyto věci vytahovat z kontextu a mně tady chybí skutečně přístup a postup jiných ministerstev a jiných úřadů. V dohledné době je tak možné očekávat návrh směrnice, která může tuto oblast regulovat zcela jinak. A tady jsme zase u toho, jak se v České republice tvoří legislativa.
Od lidí z praxe, kteří se pohybují v této oblasti, mám informace, že jsou téměř nulové až zanedbatelné. Kolegyně Dobešová se mnou souhlasit nemusí.
Děkuji panu poslanci Karlu Fiedlerovi.
Děkuji za slovo. Já bych ráda reagovala na vystoupení mého kolegy, pana poslance Fiedlera. To mě samozřejmě znepokojuje. Ale je tu několik momentů, které hrají důležitou roli. A je opravdu daleko těžší odučovat žáky chyby, než je naučit něčemu novému. V této zemi je velmi silný lobbing dabingu. Bohužel, jejich motivace není dostatečná. A musíme si říci, že angličtina se postupně stane tím důležitým komunikačním jazykem pro Evropskou unii. Já jsem jazykář a jak říkám, 34 let učím jazyky, ruštinu a angličtinu. Když jsem se stala ředitelkou "zemědělky", tedy odborné školy, kde se učily dva jazyky, tak jsem došla k závěru, že je lépe učit jeden jazyk a naučit ho děti pořádně než mít dva jazyky a blbě, neumět nic. Z tohoto pohledu mám problém s touto koncepcí, protože z odborných škol se bohužel touto zásadní změnou stanou odborná gymnázia. Tu naopak vidím jako velmi dobrou. A o kvalitě? Je to o kvalitě dětí, o kvalitě učitelů a o finanční podpoře.
Děkuji paní poslankyni Ivaně Dobešové. Máme tady faktické poznámky. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
Hezké a příjemné dopoledne, milé kolegyně, kolegové, vážený pane předsedající. Kdyby se zeptal na některých školách, tak by věděl, že to bylo velmi prospěšné, protože oni při výjezdu do ciziny bydleli v rodinách, kde mluvili anglicky, kromě toho, že měli výuku v angličtině.
Nyní faktická poznámka pana poslance Petra Kořenka.
Měli jsme šablony, věřím, že to bude i nadále pokračovat a věřím, že evropské peníze v této podobě jsou jenom startem. A pak bych chtěl jenom upozornit, že v České republice existuje spousta programů včetně Erasmu a dalších, do kterých se mohou školy zapojit. Jenom to chce opravdu sledovat účelné využívání finančních prostředků a navýšení finančních prostředků do těchto programů.
Další faktická poznámka pana poslance Marka Černocha.
Já budu reagovat na slova paní kolegyně Dobešové. A pokud se tím nechce živit, nechce dělat nějakou odbornost, která vyžaduje matematiku, tak je to jenom přítěž pro žáky. Pokud je to v originálním jazyku s titulky, je možné se tam učit.
Chtěl bych tady právě zmínit pozměňovací návrh, který předložila do Sněmovny má kolegyně paní poslankyně Adamová. Věřím, že ho i podpoříte v tom projednávání.
Děkuji za slovo. Chci říci, že ty čtyři body, čtyři priority beru, že jsou správné, protože jich není moc a s tím souhlasím. Tak já jen vypíchnu, abych to stihla, jsou to čtyři body. Jednak je potřeba koncepci financování, aby to nebyly jenom evropské peníze. Není jasné, jaká bude závaznost té koncepce a zejména jak bude komunikovaná s veřejností.
Tak ještě paní kolegyně Dobešová, potom se hlásí pan kolega Benešík.
Já bych jenom chtěla zareagovat na maturitu z matematiky, byť to není předmětem této interpelace. Já se domnívám, že tyto hodnoty by se děti měly naučit na základní škole a střední škola už by měla rozvíjet a stavět na těchto hodnotách nebo na těchto znalostech dále. A tím přecházím na tu druhou část, co se týká jazyků.
Předkladatel navrhované legislativní změny obhajuje dobrým fungováním obdobného systému v sousedním Německu. Více než 350 osob bylo popraveno od chvíle, kdy Saúdská Arábie byla zvolena do Rady. Saúdská Arábie, říká Richard Bennett, musí neprodleně a bezpodmínečně propustit všechny vězně svědomí a musí ukončit svou ostudnou praxi rozsudků smrti. V posledních týdnech se Saúdská Arábie vyvlékla z převzetí odpovědnosti tak, že zatlačila na OSN, aby odstranila vojenskou koalici, kterou v Jemenu vede, ze seznamu států a ozbrojených skupin, které v ozbrojených konfliktech porušují dětská práva. Saúdská Arábie pohrozila svým odkloněním se od OSN ukončením své finanční podpory včetně podpory humanitárních projektů a odvedením svých blízkých spojenců. Opět cituji pana Richarda Bennetta. Obzvlášť šokující je ohlušující mlčení mezinárodní komunity, která opět podlehla tlaku Saúdské Arábie a upřednostnila obchod, zbraně a obchodní smlouvy před lidskými právy navzdory důkazům o páchání hrubého a systematického násilí a naprostou beztrestností. Amnesty International a Human Right Watch žádají po členských státech OSN, aby vyloučily Saúdskou Arábii z Rady. Zároveň žádají nezávislé a nestranné mezinárodní vyšetřování v případu porušování mezinárodního humanitárního práva v Jemenu. Tato země skutečně není demokratickou zemí. Ano, slyšíte dobře. Ano, tady skutečně z toho mediálního výstupu čtu, že největším kritikem volby Saúdské Arábie byla Čína. V Saúdské Arábii nemají ženy ze zákona stejná práva jako muži. Jak už jsem říkala, nemohou řídit auto. Tak tohle je jenom pokračování toho trendu jít na ruku zemím, které podle mého názoru patří do spektra zla, nikoli dobra, a těm jít na ruku, a země, které jsou dlouhodobě našimi spojenci, jako je Izrael, tak tyto země oslabovat. Nevím jak vy, ale já se s tím smířit nechci! Děkuju vám za pozornost.
Děkuji panu předsedovi kontrolního výboru. Pokud se nikdo nehlásí, končím všeobecnou rozpravu. Není zájem. Přistoupíme k rozpravě podrobné, do které taktéž...